Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Já jsem rád za ten závěr, že když už Búšehr, tak CETA. Tedy máme co nabídnout a máme co vyvážet. A ten íránský trh přece není malý. Čili tohle není komunistický projekt, tohle je v zájmu, v národním zájmu České republiky. Prostě je to trh, na kterém je příležitost uplatnit výborné české výrobky. Pak nechápu, proč bychom se my tady měli na tom nějakým zásadním způsobem tříštit.
Děkuji panu poslanci Milanu Urbanovi. Nyní faktické poznámky pana poslance Grospiče a poté pana poslance Laudáta.
Rovněž padl návrh na zamítnutí zákona v prvním čtení.
Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Jaderná energetika se jistě týká životního prostředí. Navrhuji přikázat výboru pro životní prostředí.
Navrhuji zařadit výboru pro bezpečnost.
Výbor pro bezpečnost.
Myslím, že by se měl touto otázkou zabývat i zahraniční výbor.
Výbor zahraniční. Máme návrhy na výbor pro životní prostředí, výbor pro bezpečnost, výbor zahraniční a výbor pro obranu. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Ani tento návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o posledním návrhu, a to je výbor pro obranu. Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Prosím, pane poslanče.
Děkuji.
Tak se ocitáme ve třetím čtení vládního návrhu zákona o zahraniční službě. Nemusím vám asi říkat, že pevně doufám v jeho úspěšné schválení dnes v této fázi, protože jsem stále přesvědčen, i po rozpravě, kterou jsme tady provedli, že ten zákon je velmi potřebný pro efektivní fungování české zahraniční služby. Ty projednal garanční výbor, za což bych mu docela poděkoval, jak to tam proběhlo. A druhá věc. Garanční výbor přijal souhlasné stanovisko k jednomu ze dvou pozměňovacích návrhů poslance Zbyňka Stanjury, kterým se má umožnit obsazení služebního místa osobou v pracovním poměru v situaci dlouhodobého služebního volna. Opakuji, není to proto, že bych s ním věcně nesouhlasil, ale protože si myslím, že je to v této chvíli pokryto tou novelou zákona o státní službě, kterou tady už projednáváme.
Děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Jitka Chalánková.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Skládá se ze dvou částí. Chtěla bych říci, že určitě nemám zájem, aby tento zákon spadl pod stůl. Zmínka o zákonu o diplomatické ochraně tak fakticky nejen zaváže vládu, aby zákon o diplomatické ochraně v krátké době připravila a předložila parlamentu k projednání, ale především se stane dočasně jedinou zákonnou oporou pro poskytování diplomatické ochrany v českém právním řádu. Četla jsem stanovisko garančního výboru, nicméně přesto, zvláště v dnešní době, kdy se řeší únosy českých občanů v zahraničí, by bylo podle mě vhodné mít jasně potvrzená práva a povinnosti českých občanů v zahraničí vůči státu. Je mi jasné, že takovýto odkaz, pokud v zákoně bude, tak přece jenom alespoň ukáže na vypracování potřebného zákona o diplomatické ochraně, o tom, jak skutečně vypadat má. Na druhou stranu ministerstvo může vypracovat takový zákon i bez tohoto odkazu, nicméně bylo by vhodné, aby tam tento odkaz byl. Podle vládního návrhu má být zřizování a rušení zastupitelských úřadů plně v kompetenci ministra zahraničních věcí, který by měl pouze povinnost informovat o tom předem vládu. Návrh směřuje k tomu, aby o zřizování a rušení zastupitelských úřadů nerozhodoval jedinec, ale vláda jako kolektivní orgán výkonné moci. Současně návrh zavazuje vládu, aby o zřízení nebo o zrušení zahraničního úřadu předem informovala zahraniční výbory Poslanecké sněmovny a Senátu. Ještě jednou se vracím k té diplomatické ochraně. Diplomatická ochrana občanů v zahraničí je, anebo by měla být nedílnou součástí zahraniční služby a diplomatická ochrana je klasickým institutem mezinárodního práva, dosud se opírající výhradně o mezinárodní obyčej.
Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Grospič.
Chtěl bych se mýlit, chtěl bych být přesvědčen v budoucnu, že tomu tak nebude, že tomu bude jinak, že to naopak tento zákon zdokonalí, že přispěje ke stabilizaci a dobrému renomé České republiky v zahraniční službě, ale také říkám, že to není odvislé jenom od tohoto zákona. Je to odvislé od činění vlády České republiky, od jejích zámyslů, od zahraniční politiky a od toho, kam tato politika směřuje své priority.
Děkuji za slovo. Konkrétně bych mohla říci třeba, nám se to poslední dobou ukázalo na Ukrajině, kde bylo potřeba rychleji nabírat víza a podobně, doplnit pracovníky. A proto zde řeknu, jsou to pozměňovací návrhy pod písm.
Děkuji paní poslankyni Fischerové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády, zahajuji další jednací den 55. schůze Poslanecké sněmovny a vítám vás tady. Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. K pořadu schůze se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Dobré ráno, kolegyně a kolegové.
Zahajuji hlasování. I tento návrh byl přijat.
Já to upřesním.
Děkuji za upřesnění. Návrh byl přijat. Druhé hlasování bude tedy u tohoto bodu zařadit tento bod na 14. března po pevně zařazených bodech. I tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze a můžeme přikročit k prvnímu bodu dnešního jednání. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Tak co? Náležitosti toho postupu, nebo náležitosti toho znaleckého posudku, když náležitosti znaleckého posudku jsou upraveny přímo v zákoně? Ale očekávám tam zase jeden problém, na který upozorňuji. V odstavci pátém - některé údaje jsou veřejné, některé jsou neveřejné. Přístup k neveřejným údajům má Ministerstvo a krajské soudy. To bych snad ještě pochopil. Jedná se o dozorové orgány. Ale na základě odůvodněné žádosti udělí správce evidence posudků přístup v nezbytném rozsahu do neveřejné části rovněž jinému orgánu veřejné moci. Jakému jinému orgánu veřejné moci udělí správce evidence posudků přístup v nezbytném rozsahu? Jaké jiné orgány myslíme? Myslíme všechny? Co bude ta odůvodněná žádost? Kdo má právo žádat? Já jsem na tohle strašně opatrný celoživotně, abychom pokračovali cestou, že v nějakých případech má státní moc nějaké údaje, je řečeno, kdo ty údaje smí zpracovávat a kdo s nimi smí nakládat, a pak najednou dáme takovéhle všeobecné zmocnění, jakémukoliv orgánu veřejné moci může být povolen přístup do těchto neveřejných databází. Nedávno jsme tady projednávali přestupkový zákon. Nedávno jsme stanovovali obecné lhůty pro přestupky. Je to vlastně asi úplně jedno. Ale proč zrovna Ministerstvo spravedlnosti přijde s tím, že ono bude mít jiné lhůty, než jsou v obecném právním předpisu. Ale představa toho, že nadřízeným správním orgánem předsedy krajského soudu je ministerstvo, kde subalterní úředník přezkoumává rozhodnutí předsedy soudu? To pak z předsedy soudu opravdu děláme správní orgán, který v nějaké části je tak nezávislý, jak jsme se dozvěděli v posledních dnech, že se nesmí dneska už reálně ani sejít s žádným advokátem, ani s někým podobným, ale v nějaké části nad ním sedí libovolný úředník tady na pražském ministerstvu a může jeho rozhodnutí přezkoumat, případně zrušit. Vidím to jako velikánský problém.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Ale nyní máte slovo, pane poslanče.
Kolega Benda dokázal v těch pár minutách shrnout tento sněmovní tisk. Já bych chtěl pouze přiznati, že jsem neřekl úplnou pravdu, pokud mě pan ministr bude poslouchat, aby to věděl.
Vážené paní kolegyně, páni kolegové, prosím, udržme si pozornost. Fakticky mohu pustit i paní zpravodajku. Prosím, paní poslankyně.
Ptám se, jestli má někdo něco k návrhu procedury. Není tomu tak. Budeme hlasovat o návrhu procedury tak, jak ji přednesl pan zpravodaj. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.
Můžeme tedy přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Ano, dobrá poznámka .
Takže vracíme se k legislativně technickým úpravám, je to tak? Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem A. I tento návrh byl přijat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat.
Děkuji. Přistoupíme k hlasování o návrhu pana poslance Karla Schwarzenberga, který načetl pan poslanec Plíšek. Jde o doplnění zásady nedělitelnosti do zahraniční služby.
Návrh byl přijat.
Děkuji. Pokročíme k dalšímu návrhu pana poslance Karla Schwarzenberga.
Návrh nebyl přijat.
Děkuji. Protože se věcně liší od jejího dalšího pozměňovacího návrhu, budeme tedy hlasovat o jejích pozměňovacích návrzích zvlášť. Děkuji. Druhý pozměňovací návrh paní poslankyně Chalánkové se týká zřizování a rušení zastupitelských úřadů. Ještě to tady před chvílí opakovala. Děkuji.
Je tady žádost o odhlášení vás všech. Takže vás všechny odhlašuji. Je to tak prosím?
Přesně tak. Čeká nás tedy hlasování o celém návrhu zákona.
Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Je to hlasování 219, přihlášeno je 149 poslankyň a poslanců, pro 130, proti žádný. Návrh byl přijat.
Tak mi dovolte, abych řekl, že je to pro mě významný okamžik.
Děkuji panu předsedovi.
Takže já nemám nic proti těm legislativně technickým. Já jsem ani nezjišťoval, jestli je nějaká vůle v Senátu to vracet či opravovat, to skutečně nevím. Jenom upozornění.
Děkuji panu předsedovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Leo Luzar.
Vážený pane předsedající, pane premiére, páni ministři, dámy a pánové, máme před sebou zákon, který je určité novum. Ono to tady mnohokrát zaznělo. Již při projednávání zákona o státní službě jsme upozorňovali na určité problémy s tím spojené, ty diskuse tady nebudu opakovat, proběhly a byly dostatečně medializovány. Tento zákon reaguje na specifika zahraniční služby. Všichni se je uvědomujeme, byť při projednávání služebního zákona jsme na ně nedbali. Chci zde zmínit, že naše Ústava zcela jasně dává určité pravomoci v oblasti zahraniční služby prezidentu republiky. Chtěl bych se toho vyvarovat. Říkám na rovinu, nechtěl bych, abychom tady zaváděli tento určitý souboj. Přiznám se, ten zákon musí reflektovat Ústavu. A ta Ústava, pokud ji nechceme změnit, je nějak napsaná a on dle možností ji reflektuje, byť řekněme aspoň pro mě někdy se skřípěním zubů, ale je to tam a v tom to je dobré. Ale každopádně chci tady vás, ctěné kolegyně a kolegové upozornit na to ... Zazněly tady debaty k personální radě, zda rada, nebo grémium. Je to věc, která doposud zmiňována nebyla, ale v tomto zákoně je to velice podstatná část a velice ji kvituji a vítám. Ano, je v tom zákoně upozorněno, že bude vyžadovat zvýšené finanční náklady, ale myslím si, že tyto náklady nejsou enormní a jistě přispějí k zvýšení sociálního standardu zaměstnanců. Děkuji za pozornost.
S faktickou poznámkou pan poslanec Grospič. Děkuji. Posledním přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Jan Klán.
Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Jak dlouho tam ještě budou? Anebo ne? Já si třeba vážím některých velvyslankyň a velvyslanců, kteří jsou v tomto pokročilém věku a stále mají co říct a stále jsou fundovaní. Ale zákon je přece obecně platná norma, kterou musí dodržovat naprosto všichni. Bez výjimky. Bude to třeba zákon o Ministerstvu pro místní rozvoj nebo zákon o Ministerstvu vnitra. V tom případě pak můžeme kompetenční zákon zahodit a úplně zrušit a v tom případě si všechna ministerstva vytvoří své zákony.
Chtěl bych vás poprosit o podporu pozměňovacích návrhů pana předsedy zahraničního výboru Karla Schwarzenberga a potom také svých návrhů, které zde krátce ještě zmíním. Skutečně navrhujeme také personální radu nahradit specializovanými profesními grémii. Stejně tak navrhujeme možnost upravit odvolání vedoucího zastupitelského úřadu bez uvedení důvodu pouze, pokud bude v pracovním poměru, aby to v jiných případech nebylo tak jednoduché a nějakým způsobem někdy zneužitelné. Ostatní návrhy mají samozřejmě zpřesňující legislativně technickou povahu a prosím vás také o jejich podporu.
Děkuji panu poslanci Plíškovi.
Tolik návrh legislativně technických úprav před konečným hlasováním.
Nejprve pan poslanec Plzák.
Pan předseda byl blíže, takže jsem myslel, že mu dám přednost. Takže my budeme tento pozměňovací návrh podporovat. Děkuji.
Děkuji.
Já samozřejmě nechám o vašem procedurálním návrhu hlasovat. Nejdřív vás všecky odhlásím, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Příští týden je výborový, takže abychom mohli projednávat další záležitosti, je potřeba, aby se výbory sešly. Potom by už před bodem 52 zase byl blok pana ministra spravedlnosti.
To není předmětem zákona o zahraniční službě. Nicméně v tomto případě se prostě postupovalo tak, že tohle je kompetence vlády společně s prezidentem, a tak to bude i nadále. Na tom tento zákon o zahraniční službě nic nezmění, protože tady jsme ve věci Ústavy. Nejsem ústavní právník. To, co vy říkáte, jak já tomu rozumím, vy vidíte rozpor, já nevím, jestli to je rozpor.